No a protože je to takováto zbytková agenda, tak se narodil nápad přesunout to k Celní správě, která jinak vymáhá veřejnoprávní pohledávky pro stát, a podařilo se nám přemluvit tu Celní správu, že s tím se skřípěním zubů souhlasí.
Už za mě vystoupil a obhájil mě v podstatě pan ministr. Trochu se tady zabíjejí dvě mouchy jednou ranou. Bude vytížena Celní správa a uleví se justici.
Nejprve tedy vystoupí pan poslanec Plíšek, připraví se pan poslanec Tejc.
Děkuji za slovo.
Já si dovolím přihlásit se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 6389 k tomuto tisku, který se týká, jak už jsem jej odůvodnil, úpravy generátoru, respektive to, že by byl zúžen pouze na insolvenční řízení.
Nyní tedy pan poslanec Radek Vondráček, připraví se paní poslankyně Válková. Děkuji. Nyní paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Kádner.
Takže já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 6182, a chtěla jsem jenom upozornit, že jsem šla tou střední cestou.
To je skládka. Nevím, kdo vymyslel ten poetický a zavádějící název studený odval, zní to velmi dobře. Skládka. Docházelo ke zpoždění. My v našem kraji jsme byli oprávněně nervózní a požadovali jsme po každé vládě, aby se urychlila výstavba dálnice do Moravskoslezského kraje. Obdivuji každého z nás nebo každého z vás, který řekne, který z těch znalců má pravdu. Všichni mají stejné oprávnění, všichni působí na vysokých školách, všichni mají stejné kulaté razítko, a závěry jsou naprosto protichůdné. O té základní jsem mluvil. To bylo za premiéra Zemana. A když vezmu jednotlivé úseky. A to jenom říkám, že to už byly smlouvy na zhotovitele. Předtím musela být soutěž na zhotovitele, stejně tak na soutěž a zpracování projektové dokumentace, prováděcí dokumentace a podobně. Ale už to bylo hotovo. Už to bylo hotovo, 5 milionů tun uloženo. Klíčový úkol dneska je, aby ta dálnice byla opravena. Aby sloužila tak, jak má. To zajímá občany mého kraje. Až v druhém sledu, kdo za to může. Vystupoval kompetentně, přestože víme, že to za jeho období nebylo. Vůbec není jednoduché se v tom orientovat a porovnat jednotlivá tvrzení. Ale bez těch soudních sporů nejsme schopni udělat ten součet. Jestliže pan poslanec Hovorka navrhuje usnesení, já s tím v zásadě nemám problém. Tak jak může vláda, a to víte, že nejsem fanoušek této vlády, jak může vláda označit viníky, když ten soudní spor neskončil a nevím, jestli ho vyhraje stát, nebo druhá strana? Víte, proč jsme použili neveřejné jednání? Stát prohrál některé spory ne kvůli tomu, že by neměl pravdu, ale z důvodu promlčení. A tam je to úplně jednoduché. A to je člověk, který je zodpovědný a který vlastně státu způsobil škodu tím, že stát z důvodu promlčení nemohl uplatnit své nároky. Ne v plné výši. Tam byl ten spor o ty neoprávněné valorizace. Tam stát vyhrál. Myslím, že ještě v této chvíli běží pět sporů. Takže minimálně v té otázce promlčení si myslím, že se dají nalézt konkrétní viníci a stát musí zvážit, jak to s nimi má řešit a jaké jsou možnosti. My s oblibou stavíme jednotlivé úseky a ještě ty úseky mají jednotlivé stavební objekty, kterých bývají desítky. Přesto ta komunikace se neužívá. To znamená, že se může stát, že než zprovozním celý úsek, tak u některých stavebních objektů už skoro končí, nebo už skončila záruční lhůta a vlastně žádná záruka reálně nebyla. Klidně ať to přebírají, ale musí být systém, že záruka běží v okamžiku, kdy se otevře celý úsek, a ne jednotlivé stavební objekty. Když na mě mluvíte, tak mě trošku rozhodíte z toho, co jsem chtěl říct. V této chvíli je klíčové opravit, nabídnout kvalitní komunikaci, kvalitní dálnici, změnit metodické pokyny. Já to považuji za chybný krok.
Ke všem materiálům byly vydány v té době potřebné certifikáty. Případná trestná činnost tak mohla být prokazována zejména analýzou smluv, faktur a dalších listin, jakož i vysvětlením dotčených osob. Uvedené jednání bylo v dané době zcela akceptováno a zpětně jej nelze označit prima facie za nezákonné, či dokonce za trestné. Policejní orgán přitom provedl rozsáhlé dokazování. Dovolte mi, abych vás nyní seznámil se závěrečným vyhodnocením a následným doporučením. Dle podaných informací důvodem byl nedostatek tříděných strusek na skládkách odvalu Hrabová. Bohužel před změnou normy nedošlo k potřebným kontrolám a zkouškám. Nebyl kontrolován obsah vápna a rozpadovost odpadu, pokud na skládce ležel déle než jeden rok.
Bylo řečeno, že byly doložené příslušné atesty. Já si ale myslím, že na každé stavbě, na každé významné stavbě dálniční a silniční se pohybují také lidé, kteří vykonávají zkoušky. To znamená zkoušky materiálu, který je do silnice nebo do dálnice zabudován, a nejenom tedy do vlastního tělesa řekněme betonového nebo asfaltového krytu, ale i do podloží. To znamená, že musel někdo vykonávat zkoušky. Protože tam by se dalo odhalit, že byl použit nekvalitní materiál a že někdo musel rozhodnout, že ten nekvalitní materiál se v takovém objemu použije do násypu zemního tělesa. Z těchto důvodů, které jsem zde řekl, si dovoluji předložit tři návrhy k usnesení k závěrečné zprávě vyšetřovací komise:
Tato vyšetřovací komise byla zřízena pod obrovským tlakem zjistit pravdu, proč došlo k zvlnění dálnice. Vyšetřovací komise, a tady to již zaznělo, narazila na problém časové osy, na problém dohledání údajů díky uběhlému času. Přesto přijala závěr, který se nám nemusí mnohým líbit, ale dle mého názoru je seriózní a jasně ukazuje směry možného dalšího postupu. Protože další postup v této věci je to, co bylo hlavní, proč tato komise byla ustanovena. Jako občan Moravskoslezského kraje využívám tuto dopravní stavbu, význačnou dopravní stavbu našeho kraje, a mě velice zajímá, co s ní bude dále. Proto osobně mě velice mrzí, že zde není ministr dopravy. Toto je stěžejní materiál, který se týká Ministerstva dopravy. Tento materiál odkrývá problémy tohoto Ředitelství silnic a dálnic. Ale toto jsou systémové, dlouhodobé problémy, které tato zpráva odkryla. To není vinou jednoho ředitele, to není vinou jednoho technika, jednoho stavebního dozoru. To si řekněme. Má se zavřít voda nad tímto problémem. Ono ještě probíhají soudní spory, tak počkáme, nebudeme se plést do soudní moci, nechme to tak. A já očekávám, že ministr dopravy přijde. Jak byl zvolen materiál do podkladu dálnice? Odpovídá, odpovídá tato zpráva a říká: on byl tady určitý úkol - spotřebovat odvaly, spotřebovat nekvalitní materiál v rámci... A to je ta úloha Ministerstva životního prostředí, zkvalitnění životního prostředí. A následně někdo upravil normu, aby posvětil ty kroky, které byly učiněny. On nám to předpis povoloval, tak jsme to tam dali. To je otázka, která musí být odpovězena, a já věřím, že Ministerstvo životního prostředí, které je jemně zmiňováno v tomto materiálu, zaujme stanovisko a řekne, jak bylo postupováno, a hlavně jak bude postupováno do budoucna s tímto materiálem a s těmito problémy vyplývajícími z těchto stavů. "Tady se stavět nebude, tomu nevěřím." Když vylezl z limuzíny, řekl: "Jo, tady by se mělo stavět, protože to je nejlepší." Aniž by měl jakékoliv podklady, jakékoliv řešení.
Zde ale problémy s činností komise nekončí. I zde je časová prodleva, která odpovídá v podstatě i průběhu činnosti. Ale ten časový faktor poznamenal i činnost komise vlastní. To byl velký problém. Byli to klíčoví svědci, kteří nám mohli více otevřít prostor k tomu, abychom mohli svá zjištění opřít o konkrétní fakta. Další moment, kdy faktor času měl významný vliv na činnost komise, bylo to, že komise aktivně pracovala v době, kdy už uplynuly, a marně uplynuly, některé záruční lhůty, takže se velice špatně posuzovalo, kdo zavinil konkrétní situaci. No a poslední věc, která si myslím, že je velice důležitá.
To přece stanoví jednoznačně podmínky, které jsou zpracovány pro činnost ŘSD. Nebo zpráva o tom, že byly špatně zhotoveny mostní závěry, ložiska, že některá ložiska již vlastně krátce po otevření stavby přestala fungovat. Vždyť to jsou zásadní věci, které u mostních staveb ohrožují stabilitu konstrukce a funkčnost díla. To jsou věci, nad kterými zůstává rozum stát. Kde prosím vás byl stavební dozor, případně dozor investora? Kde byli pracovníci ŘSD, případně státních firem, které byly najaty pro tento dozor? Prosím vás, to jsou všechno věci, které se neustále opakují. A tady si myslím, že bychom měli fungovat jako řádný hospodář a vést také Ministerstvo dopravy a jeho podřízené organizace jako ŘSD k tomu, aby se chovaly jako řádný hospodář. Je tady psáno, že ty uplatněné nároky vedly k tomu, že řada staveb, kde byla reklamace, byla opravena.
Dále bych pak ráda prodiskutovala uchovávání protokolů o bezpečnostně technické kontrole, protože tam se mi to zdá někdy nadbytečné a zbytečné. Tím, že to půjde do výboru, já se tady k tomu nebudu vyjadřovat dále a nechám si to na odbornou diskusi ve výboru.
Já vám také děkuji.
Kolegyně, kolegové, jak jsem již avizoval, dovolím si vás požádat v obecné rozpravě o zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 40 dní, tedy na 20 dní.
Žádnou další přihlášku neregistruji, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Já vám také děkuji.
To je prosím jiný pan poslanec Babiš, který není pod tímto návrhem podepsán. Znám ho samozřejmě, mám ho mnohem raději než toho, který pod tím návrhem podepsán je, a pokládám za nemožné, aby tento pan poslanec Babiš předkládal návrh druhého pana poslance Babiše.
Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji žádost o vaše odhlášení. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Já tedy otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Na úvod si myslím, že to stačí, a dále pak v diskuzi.
A já bych poté se přihlásil už nikoliv jako zpravodaj až do podrobné rozpravy k dalším návrhům, které se týkají velmi diskutovaného generátoru rozdělování jednotlivých věcí, tedy automatickému rozdělování věcí soudcům. Tato věc bude jistě diskutována ve třetím čtení a ještě na jednání garančního výboru, neboť je tam několik variant možného postupu, a proto bych to nechal až na debatu ve výboru či ve třetím čtení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a to pan poslanec Martin Plíšek.
Děkuji za slovo.
Je to hlasování 169, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro 91, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi usneseními a já končím projednávání tohoto bodu. Ještě načtu omluvy. Petr Adam, pardon, aby bylo jasno.
Čili občanský zákoník přijatý před pár lety přinesl něco, co se jmenuje status veřejné prospěšnosti, a řekl, že jiný zákon má stanovit podmínky, za kterých takový status bude přiznán. Legislativní práce na takovém zákonu potom začaly celkem neprodleně, nicméně v minulém volebním období tento zákon, byť předložen, nebyl schválen a po dalších peripetiích je vám tedy předkládán nyní již ve druhém čtení. Ono to není něco, co my bychom si vymysleli. My prostě jenom plníme úkol, který nám občanský zákoník dal. A pokud tato Sněmovna ve své moci, kterou v tomto směru má, ten úkol zruší, nám to vadit nebude.
Děkuji, pane ministře.
Pan ministr řekl to nejpodstatnější. To usnesení je poměrně rozsáhlé svým textem, nicméně, zjednodušeně řečeno, neruší v občanském zákoníku a v navazujících předpisech status veřejné prospěšnosti jako takový, nicméně zjednodušuje tu situaci tak, že nebude nutné jej prokazovat a soudně potvrzovat. Já v tuto chvíli pouze poděkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.
Musím říct, že ten návrh, tak jak byl původně předložen, se oprávněně setkal s kritikou neziskových organizací a organizací, které se věnují veřejné prospěšnosti, protože on je skutečně nijak nemotivoval k tomu, aby se do tohoto statusu začlenily. Ministerstvo financí vůbec nepředložilo záležitosti, které se týkaly daňových či finančních bonifikací, které by směřovaly k neziskovému sektoru. Kromě toho, že jim tento zákon, tak jak byl původně předložen, nepřinášel žádné výhody, tak šlo jenom o papírování a o administrativu a o nerovné zacházení vůči těm, kteří v tomto statusu nejsou. Takže já bych řekl, že to je zcela zbytečný zákon. Budou zde načteny nějaké pozměňovací návrhy, ale jak známo, nekvalitně předložené návrhy, které skutečně nepřinášejí nic pozitivního, se často nedají vylepšit. Takže pokud projde potom ten návrh výboru, tak se ten návrh zcela otočí v něco jiného.
Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje.
Návrh se projednává více než rok a za tu dobu tedy logicky je třeba prodloužit lhůty.
Prosím. Žádnou další přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana navrhovatele a zpravodajů na závěrečné slovo. Otevírám další bod dnešního jednání Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Chci vám předně poděkovat za to, že jste podpořili včera zařazení tohoto tisku na dnešní jednání. Velice dobře si uvědomuji, jak složité je dneska určit priority v projednávání tisků. Nicméně novela, kterou předkládám, nepatří mezi politická témata, která by měla budit vášně zde na půdě Poslanecké sněmovny. Mám v tomto směru zkušenosti přímo z naší nemocnice, kde funguje na velmi vysoké úrovni oddělení zdravotnické techniky, ale tyto informace mi potvrdili i zdravotničtí technici napříč Českou republikou i zástupci České společnosti pro zdravotnickou techniku. Fakt, že jsme ve zmíněném zákonu přijali mimo jiné ustanovení, která deklarují povinnost veškerý servis či údržbu zdravotnických přístrojů provádět pouze zástupcem výrobce či jím pověřenou osobou, a stejně tomu tak je u instruktáží, se ukázaly jako vrcholně nešťastné. Došlo jednak k nikoli nevýznamnému navýšení nákladů zdravotnických zařízení na provádění povinné údržby a servisních zásahů, ale také k ještě vyšším nákladům na povinné proškolování zdravotnických pracovníků pro práci se zdravotnickými přístroji, které oproti dřívějšímu stavu musí být nyní zajištěno striktně ze strany dodavatele - a to je velký problém. Zatímco dříve dodavatel zaškolil odborného pracovníka zdravotnického zařízení, který dále školil nastupující zaměstnance, dnes je to bohužel jinak. A to je i logisticky velmi náročná činnost. Praxe navíc ukázala, že ani zástupci dodavatelů nejsou dostatečně personálně saturováni, aby byli schopni v potřebné míře všechny tyto činnosti zajistit v co nejkratší době, což je důležité zejména u servisní činnosti. A chci připomenout, že zdaleka nejde jenom o nemocnice. Tyto informace máme i z ambulantních pracovišť. Také existují signály, že některá zdravotnická zařízení své povinnosti v této oblasti z obav před finančními dopady neprovádějí zcela v dikci zákona, ale vystavují se tak riziku uložení vysoké pokuty. Jsem přesvědčen, že bude Poslanecké sněmovně ke cti, když dokážeme upravit tu zmíněnou část v tomto zákoně, která se nám prostě řečeno v roce 2014 zcela nevyvedla. Vzhledem k tomu, že trvalo řadu měsíců, než jsme se dokázali se zástupci České společnosti pro zdravotnickou techniku i s ministerstvem dohodnout na věcném i legislativním řešení, je novela předkládána až nyní ve formě poslaneckého návrhu. A nyní konkrétně k navrhované úpravě. Předkládaný návrh má zjednodušit poskytovatelům zdravotních služeb provádění servisu, což je odborná údržba a opravy zdravotnických prostředků, neboť současná úprava je omezující v tom směru, že servis a údržbu včetně povinných revizí může provádět pouze zástupce subjektu, který dané zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb dodává. Návrh rozšiřuje pravomoc provádět servis zdravotnických přístrojů i na poskytovatele zdravotních služeb, jehož zaměstnanci však musí splňovat stejné požadavky jako zaměstnanci subjektů zajišťující servis zdravotnických prostředků. Odpovědnost je vždy na výrobci zdravotnického prostředku, zda umožní, aby servis prováděla i jiná osoba, například zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb, nebo pouze osoba jím pověřená. Nadto je zde samotná odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb, zda zaměstnává dostatečně kvalifikovaný a erudovaný personál, který toto bude provádět. Obdobný problém je také v případě instruktáží. Podle současného znění zákona o zdravotnických prostředcích může instruktáž provádět pouze osoba, která je poučena výhradně výrobcem.
Další věc je, že skutečně je potřeba postavit na nohy jiné ŘSD. Ono to transformovat nejde, je prostě potřeba založit novou obchodní společnost ve vlastnictví státu, která bude mít odpovědnost, i ekonomickou, její statutáři. Takhle to dál nejde. Tam skomírají, oni nedostali peníze na laboratoře, aby si mohli dělat. To, co se děje na českých stavbách... V Německu nepřipadá v úvahu, aby někdo prostě vozil materiály už vychladlé na stavbu. jestli někdo udělá takováto hrubá pochybení, nést plnou odpovědnost. Projektanti, všichni.
Pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Šidlo, po něm pan poslanec Čihák.
Já s tím nemám žádný problém, jenom si nemyslím, že ty škody, případné, mohly být způsobené pouze nekvalitním dozorem. K bodu tři nic, ten je naprosto v pořádku. Sice malé, ale nějaké tam jsou. To si skutečně myslím že ne.
Pan poslanec Šidlo, po něm pan poslanec Čihák.
Děkuji za slovo. Samozřejmě že komise vnímala, že velkým problémem jsou použité materiály do spodku tělesa dálnice, ale musíme vycházet z faktů, které jsou. Měli jsme předloženy deníky, měli jsme předloženy kubatury, měli jsme předložena místa, odkud se to vozilo, firmy, které to vozily, takže zcela jednoznačně nikdo nic neporušil. Potom je otázka další, a to je kontrolní zkoušky v laboratořích. To samé, tady byla otázka té oceli. Jestliže ta ocel byla použita, tak to nebylo použito bez souhlasu investora. To je další problém.
Děkuji.